Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, aby projednávání tohoto bodu bylo přerušeno, tak jak zde zaznělo v procedurálním návrhu, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Hlasování s pořadovým číslem 99, přihlášeno 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 71, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a přerušili jsme projednávání tohoto bodu. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán.
Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 46, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro návrh 157, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas a můžeme tedy začít hlasovat o jednotlivých návrzích.
Zde se mění pouze hlavička zákona.
Je to hlasování s pořadovým číslem 47, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 162, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti návrhu? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Ale počítám, že dojde ke kontrole hlasování, tak vás požádám o chvíli strpení.
Vážený pane předsedající, po kontrole hlasovací sjetiny jsem zjistil, že na sjetině mám zdržel se a hlasoval jsem pro. Zpochybňuji hlasování.
Já vás tedy požádám, paní zpravodajko, abyste zopakovala, o čem budeme hlasovat, a já následně zahájím hlasování. Prosím.
A zde výbor doporučuje.
Každý má právo vznést námitku k proběhlému hlasování. V případě, že nebude, budeme pokračovat v hlasování. Vypadá to, že můžeme pokračovat v proceduře. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Proto si dovoluji formálně navrhnout, abychom tento návrh zákona vrátili zpět k projednání výboru. Děkuji panu ministrovi, který si uvědomuje vážnost situace a který s tím souhlasí, tak jak řekl ve své úvodní řeči.
Já děkuji a nyní s přednostním právem pan zpravodaj.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Už jsme daleko za touto hranicí. Je to dostatečná doba. Pokud mám správné informace, tak výbor se tímto bude zabývat 21. září, takže bychom to měli určitě stačit.
Ano, já tento váš návrh eviduji.
Ještě jednou děkuji za slovo. Když jsem vyplňoval ten lísteček, abych se přihlásil do diskuse, tak situace byla poněkud jiná. Snažil jsem se svým pozměňovacím návrhem navrhnout, aby zde existoval přezkum nezávislým soudem v tomto případě, aby byla stanovena nějaká poctivá cena.
Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Seďu, připraví se paní poslankyně Kovářová.
Děkuji, paní předsedající.
Prosím, máte slovo.
Jsem připraven předložit pozměňovací návrh, který si myslím, že je i věcně příslušejícím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Takže k tomu dojde a určitě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je podle mě tím pravým. Jak by bylo technicky stanoveno, kdo ten podnět bude podávat, kdy?
Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Tak pro jistotu se k těm pozměňovacím návrhům jenom přihlásím a pak bych teprve o tom informoval.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mám tedy na to necelé dvě minuty, takže budu taky stručná. Detailně jsme některé věci probírali.
A úplně za absurditu, za absurditu považuji to, aby se vybíralo i z mobilů. To je opravdu absurdita a to mi hlava nebere.
Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Gazdíka na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající.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 Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a táži se, kdo z poslankyň a poslanců se hlásí do podrobné rozpravy. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Dan Ťok.
K návrhu zákona byly uplatněny pozměňovací návrhy, k nimž zaujalo jak Ministerstvo dopravy, tak hospodářský výbor Poslanecké sněmovny souhlasné stanovisko. Jde jednak o pozměňovací návrhy podané panem zpravodajem Snopkem, které byly zpracovány ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a které zpřesňují stávající právní úpravu nebo míří ke zlepšení stávající správní praxe, jednak o pozměňovací návrh poslance Adamce, který zvyšuje hranici maximální vzletové hmotnosti u modelu letadla nespadajícího pod působnost pravidel platných pro letadla. K návrhu zákona byly dále ze strany poslance Klašky uplatněny pozměňovací návrhy týkající se provozování letiště a úpravy zákonné definice letecké stavby a letiště. Na tomto místě a v těchto souvislostech musím zopakovat, že i nadále s těmito pozměňovacími návrhy Ministerstvo dopravy nesouhlasí, a považuji za nutné uvést, že přijetí těchto návrhů by vedlo k extrémní praktické komplikaci při zajišťování provozní bezpečnosti letišť a jejich ochrany před terorismem. Již samotná navrhovaná úprava definice letiště přinese tak závažné problémy. Na rozdíl od stávající právní úpravy nebude pod letiště již možné zahrnout pozemky, na kterých není umístěna žádná letecká stavba nebo její součást, což ve skutečnosti povede k podstatnému územnímu zúžení prostoru letiště. V území, které pod definici letiště nebude možné zahrnout, tak v důsledku toho bude problematické zajistit provozně technickou bezpečnost a ochranu letišť před terorismem. Navrhovaná úprava ustanovení, podle kterého se povolení provozovat letiště vydá přednostně žadateli, který prokáže, že je vlastníkem nadpoloviční většiny výměry letištních pozemků, by umožnila takovému žadateli získat toto povolení na úkor stávajícího provozovatele, který jinak splňuje veškeré podmínky pro vydání povolení provozovat letiště, a to aniž by nový provozovatel musel vypořádat své vztahy ke zbývající části výměry letištních pozemků. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane ministře. S přednostním právem se hlásí pan předseda Laudát.
Předseda hospodářského výboru se snažil také přijít věci na kloub, svolal uzavřené jednání zainteresovaných. Tam nakonec, a pan ministr už to tady v úvodní řeči řekl, že není ve shodě Ministerstvo obrany s Ministerstvem dopravy.
Dobře. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Dnes se omlouvá do deseti hodin z pracovních důvodů pan poslanec Lank.
Dobré dopoledne všem. Já bych si dovolila za náš poslanecký klub Úsvit - Národní koalice vyjádřit se k této novele zákona o pomoci v hmotné nouzi. Čteme na billboardech, jak všude hledají pracovníky, a proč my tady máme takovou velkou skupinu nezaměstnaných? Děkuji za pozornost.
Nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se také svým slovem přičinil do diskuse o něco, co tu nebylo řečeno. Víte, tady se vytváří boj proti sociálním dávkám. Ale jak je možné, že je výhodnější sedět doma na sociálních dávkách než pracovat? To je vina tohoto systému, který takový systém zavedl. Já mám obavu, že tam nevytvoříme ani režim veřejné služby, ani veřejně prospěšných prací, neboť se na nich tento systém podepsal až do jejich smrti. Zřejmě pro ty podnikatele. Ti jsou přece největšími zneuživateli těchto lidí a podpory státu nezaměstnaným. A jak vyřeší veřejná služba tady tento problém? Veřejná služba už tady jednou byla. Jinak vytvoříme velkou skupinu lidí, která bude vytlačovat z trhu práce vlastně kmenové zaměstnance, protože bude daleko levnější pro toho zaměstnavatele, než ten kmenový zaměstnavatel , protože ten stát se bude snažit mu dorovnat řadu nákladů. Já mám obavu, že to spíš problém zabetonuje.
Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo zpravodajky.

A potom je tady ještě jedna věc. Toho odhadu jsme se tady nedočkali.

Ani těm nezaměstnaným, ani společnosti.
Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Kdo je proti tomuto návrhu? Přerušuji projednávání tohoto bodu do říjnové schůze. Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě ministr dopravy Dan Ťok.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Žádost bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ve spojení s tímto krokem se nepředpokládá snížení celkových příjmů ze správních poplatků. Nicméně lze očekávat určitou redistribuci úkonů a s nimi spojených poplatků mezi dotčenými obecními úřady s tím, že lze očekávat vyšší koncentraci úkonů ve větších městech. Hospodářský výbor přijal osm pozměňovacích návrhů, s částí z nich Ministerstvo dopravy vyslovilo souhlas a s částí nikoliv. Jak jsem říkal, Ministerstvo dopravy některé pozměňovací návrhy podporuje. U některých by rádo, aby se dopracovaly v dalším procesu.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.
Budu avizovat, že požádám o to samé co předchozí zpravodaj pan poslanec František Laudát u předchozího zákona. To znamená o přerušení projednávání. Dívám se na pana ministra, jestli souhlasí.
Dobře. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, tak o něm dám hlasovat bez rozpravy. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Budeme pokračovat dalším bodem a tím je Z pověření vlády předložený návrh měl uvést ministr životního prostředí Richard Brabec, ale zastoupí jej pan ministr Ťok. Prosím, máte slovo, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.
Ten pozměňovací návrh si dovolím nečíst, máte ho uložený v systému, nicméně jde o velice jednoduchou legislativně technickou úpravu. A za druhé, zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, což tímto činím. Děkuji za pozornost.
Já děkuji pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova - není zájem. Proto podrobnou rozpravu končím. Jestliže také není zájem o závěrečná slova, tak končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. I tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš.
Tato povinnost se bude týkat výhradně velkých podniků a velkých mateřských společností, které jsou zároveň subjekty veřejného zájmu. Uváděny budou zejména nefinanční informace týkající se sociální odpovědnosti podniků, jako jsou ochrana životního prostředí, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování a respektování lidských práv, boj proti korupci a úplatkářství. Hlavním důvodem této povinnosti je zvýšení srovnatelnosti nefinančních informací v rámci Evropské unie a stále se zvyšující požadavky na transparentnost podniků. Cílem tohoto rozšíření je zvýšení právní jistoty účetních jednotek, které nejsou obchodní korporací a procházejí procesem transformace.
Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova - není zájem.
Ostatní varianty by znamenaly velkou roztříštěnost či nesystémovost příslušné právní úpravy napříč českým právním řádem. Adresáti navrhované právní úpravy budou poskytovat informace o svých příjmech a výdajích v jednoduchém členění, které mimo jiné umožní konsolidaci dat. Ústřední vládní instituce musí dle směrnice Rady EU vykazovat údaje měsíčně.
Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 94, přihlášeno 115 přítomných, pro 112, proti nikdo. Teď jenom k procedurálnímu návrhu pana zpravodaje. Takže já děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Je to Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Vážená paní místopředsedkyně, poslankyně a poslanci, tento návrh zákona byl podrobně zdůvodněn již v rámci prvního čtení.
Já poprosím sněmovnu o klid.
Tato úprava je fakticky účinná od května roku 2015 a v praxi vlastně začala působit velké aplikační problémy. To znamená, že je odůvodněné, že tam má zůstat. Zároveň se zpřesňuje to, aby se skutečně zdůvodnilo, že je potřeba ho ubytovat v té nestandardní formě bydlení, jakou je tedy například ubytovna.
Já děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Prosím, máte slovo. Já děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Vilímce.
Ptám se, kdo další se hlásí do sloučené obecné rozpravy. Pan poslanec Klaška.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom drobnou, malinkou poznámku k tomu, co říkal pan kolega Vilímec. A to je - územní rozpočty, nebo omezování územních rozpočtů. Já jsem klidně pro druhou variantu, to znamená, ať se obce rozvíjejí, ať na to mají dostatek prostředků, ale pokud nám všem nebude úplně dobře, tak holt jeden za všechny, všichni za jednoho. Bez toho to asi nepůjde.
Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně pana ministra. Jsme u sněmovního tisku 411 - druhé čtení, osmý bod.
Děkuji panu ministrovi, že mi to umožnil.
Děkuji. Ptám se na závěrečná slova. Pokud není zájem, tak končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Přikročíme k bodu Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj.
Děkuji za slovo. Já jsem o tom hovořil už v předchozích vystoupeních. V podstatě ten nejdůležitější princip je, že se navrhuje do textu zákona vložit základní principy upravené v návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti pro případ jeho neschválení.
Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan předseda Stanjura, prosím. Děkuji. Po něm pan poslanec Vilímec. Prosím, máte slovo.
Jen v rychlosti představení. Pozměňovací návrh má zakázat zvyšování daní z příjmů v případě aktivace rozpočtové ústavy. Vychází se primárně z toho, že ekonomika státu, která je natolik zadlužená, že je pro ni nutné spustit mechanismus fiskální brzdy, není v žádném případě schopna unést další zvyšování daní. Zvyšování sazby daní by sice v krátkodobém horizontu mohlo zvýšit výběr daní, ale z dlouhodobého hlediska povede jen ke snížení ekonomické aktivity, a tím i k poklesu daňového inkasa. Předkladatelé tím chtějí dosáhnout toho, že v případě aktivace fiskální ústavy vláda nesáhne k tomu nejjednoduššímu kroku, kterým je tupé zvyšování daní, ale že začne realizovat nápravné strukturální kroky, které povedou k dlouhodobě udržitelnému zdravému vývoji veřejných financí.
Nemám je v systému, poněvadž jsem nevěděl, jak bude probíhat rozprava. Děkuji za pozornost.
Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Já tady otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, pane zpravodaji.
V podstatě reaguje na legislativní úpravy, které byly v mezidobí přijaty.
Děkuji. Prosím, pan předsedo.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku - paní poslankyně Peckové.
Vloni v květnu konečně Česká republika připojila svůj podpis pod Lanzarotskou konvenci, tedy mezinárodní úmluvu o boji proti sexuálnímu násilí na dětech.